Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu registrovali svými kartami. Jenom připomínám, že jsme v bodě Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Hlasování končím. I tento návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Proti? Hlasování končím. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Tento návrh předložil pan poslanec Benda. Táži se, zda má ještě někdo jiný návrh.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Ano, děkuji.
Já navrhuji sociální výbor, protože někdo se potom o ty živnostníky, kteří to zabalí, bude muset postarat.
Děkuji. Budeme hlasovat po jednotlivých výborech. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Proti? Hlasování končím. Tento návrh byl zamítnut. Končím projednávání prvního čtení tohoto zákona. S přednostním právem pan poslanec Stanjura.
Historie se opakuje.
Kdyby někdo navrhoval zdravotní výbor, protože by se také mohlo stát, že potom někteří podnikatelé si budou chtít vyřizovat věci osobně, ručně, tak bych to pochopil.
Já už jen formálně, protože máme sloučenou rozpravu, tak abychom nezapomněli. Formálně navrhuji zamítnutí sněmovního tisku 514 v prvém čtení.
Ano, děkuji, eviduji tento návrh.
Paní a pánové, vážená vládo, vážená paní předsedající, počkal jsem si na ukončení sloučené rozpravy, abych seznámil Poslaneckou sněmovnu s postojem klubu KSČM k návrhům, které zde padly. KSČM jako levicová strana má jako prvotní v této oblasti programový bod obhajovat veřejné zdroje, obhajovat jejich řádné naplňování a obhajovat jejich řádné užívání ve prospěch občanů této země. Proto chci říci, že i návrh na elektronickou evidenci tržeb nám prvotně jako myšlenka připadá jako jedna z možností těchto cílů dosáhnout. Máme další připomínky, které by rozhodně, než tento zákon spatří světlo světa, tak aby skutečně naplnil účel, který je inzerován, že pro něj tento návrh je navrhován, tak je třeba, aby se vyjasnily náklady zavedení do provozu, náklady státní správy, zahájení vůbec toho naběhnutí, aby se zcela vyloučila možnost obcházení toho systému. Známe, že český člověk si poradí téměř se vším, tak aby aspoň to poradění si těch vykuků téměř se vším bylo vyloučeno. No a koneckonců bude třeba ve druhém čtení si také poradit s otázkou vyloučení těch negativních dopadů, o kterých tady byla řeč. Proto poslanecký klub KSČM nepodpoří návrh na zamítnutí návrhu zákona.
Já děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Kalouska.
Děkuji za slovo. Mně teď jde už na závěr o jednu jedinou věc. Řada z nás předložila návrh na zamítnutí, já si nemyslím, že bude přijat. Tak je to zase sympatické. Někteří vrcholní představitelé hnutí ANO umějí zase hlasitě šeptat.
Děkuji a nyní se dostáváme k závěrečným slovům. Já se táži pana navrhovatele, ten chce vystoupit se závěrečným slovem.
Narovnání podnikatelského prostředí jsou rovné podmínky pro všechny, ne pro někoho ano a pro někoho ne, s tím navíc, že v tom jednom jediném segmentu, kde to má být zavedeno okamžitě, jsou ty informace k dispozici a jsou zneužitelné. Výsledkem nebude narovnání podnikatelského prostředí, o kterém se tady tak stále mluví. Naopak, k daleko většímu pokřivení, kdy to na někoho aplikováno má být, na někoho ne, a navíc je u zdroje informací spřátelená firma, kterou si vybral bez výběrového řízení největší producent potravin, aby měl bezkonkurenční informace v segmentu, a stal se tak naprosto neporazitelným pánem trhu. Rozumím tomu, že on o něco takového stojí, to je pro mě ještě pochopitelné. Anebo už má složku vážně skoro na každého z vás? To jsou totiž věru neuvěřitelné příběhy. Předtím, než to ta vláda projednává, tak vystoupí ministři za KDU-ČSL a řeknou: Přes nás to nikdy neprojde, my máme celou řadu nezodpovězených otázek. U toho vysvětlování bych rád měl lístek do první řady. Ale to je jejich vnitřní problém, to komentuji jenom tak pod čarou. Na úkor veřejných prostředků a proč. Na úkor živnostníků se dopouštíte takovéto zásadní deformace a distorze podnikatelského prostředí a máte tu odvahu tomu říkat ještě narovnání. Ale vy to zavádíte jenom pro někoho a jenom tam, kde to zajímá Babiše, a ve všech ostatních odvětvích, kde budou probíhat hotovostní platby, to prostě poběží tak, jak to běží doteď - což si nemyslím, že probíhá nijak tragicky. Ta věc není tak tragická. Musím říkat: To jsou ty peníze, co neodvedli ti podvodníci živnostníci. Tak jako v Chorvatsku s Todoričem? Buď nemluví pravdu v jednom, nebo nemluví pravdu v obojím. Obávám se, že nemluví pravdu ani v jednom ani ve druhém. S tím souvisí i náklady, které se teď vyplácejí na ten projekt. Tak on zatím vždycky schválen byl, takže to legitimní očekávání se naplnilo. Nicméně připadá mi fér vzhledem k tomu, že stále jsme tady v neprávním prostředí při vynakládání těch prostředků, včetně té kampaně za těch 80 milionů korun, říct naprosto na rovinu Ministerstvu financí, že má všechny důvody legitimního očekávání, že tento zákon schválen nebude, že to jménem poslaneckého klubu TOP 09 říkám naprosto autoritativně, a jsem přesvědčen, že nebudu jediný předseda poslaneckého klubu, že pokud dojde k tomu, že ten zákon schválen nebude, a přesto budou v rozporu se zákonem vynaloženy rozpočtové prostředky, že to riziko si prostě ponese pan ministr financí a jeho podřízení sami. Máte, paní předsedající, nějakou alternativu, která by vyjádřila to, co chci říct, a současně vás neurážela?
Takže to záleží na vás.
A tenhle člověk sem přichází trestat živnostníky za to, že málo vybíráme daně. To je něco, co prostě nemůžeme přijmout a co nikdy nedovolíme!
Děkuji za slovo. Mně zase ten dnešní den tak vypjatý nepřipadá. Zatím. Občas se mi to nepovede, pak se většinou omluvím, to se prostě stává. A jestli poslanci ANO tleskají a říkají: nedovolte osobní útoky na našeho předsedu Andreje Babiše, v pořádku. Každý hájí svého předsedu, to je přece normální. To snad nikoho neurazí. Bereme víc než dáváme, tak si nemůžeme vyskakovat a musíme přijímat to, co nám říkají, co dávají. Já myslím, že nebyla zbytečná. Nejde o to, kdo to předkládá, ale co je obsahem. Ale zkusme si to připomenout - registr účtů, registr učitelů, registr přestupků, někdo přemýšlel o registru psů, čipování dětí, kontrolní hlášení, prolomení bankovního tajemství. Je to fakt rozdíl! Jsou podnikatelské subjekty připraveny na kontrolní hlášení? Takže je to útok na svobody nás všech, přestože to míří jenom na vybranou skupinu lidí. Protože když vezmete svobodu jednomu, vezmete ji za chvilku druhému. teď to bude výjimka. Dřív nebo později to přijde. A pojďme dál. Takže kdo z vás chce chránit svobodu, kdo chce chránit svobodu jednotlivce, tak tento návrh zákona odmítne, a společně budeme hledat jiné, účinnější a efektivnější metody boje proti daňovým únikům.
Ještě jednou hezké odpoledne. Jsou to vážná témata, témata, která vyvolávají emoce, a samozřejmě myslím si, že zde padaly i věcné argumenty. Měli jsme to podloženo argumenty. A opakuji znovu, pokud nezávislý úřad, jako je Úřad pro ochranu osobních údajů, řekne, že je tento návrh jedním velkým nebezpečím, pokud je tam spousta dalších otazníků, které tady padaly, tak myslím si, že by takový návrh se měl vrátit, přepracovat a pak se mělo o něm jednat znovu. Znova opakuji, daně se mají platit, chceme, aby se daně platily, ale nemají zákony, které vedou k tomu, aby se daně platily, být diskriminační jenom pro určitou část.
Děkuji.
Nikdy neříkej nikdy, to v politice opravdu platí, a já chci mít také svobodu nebýt okrádán.
Děkuji. Pan Bělobrádek stahuje. Děkuji.
Nejsem si také jist, že jsou využívány všechny současné dosavadní možnosti, které mají pracovníci finančních úřadů, živnostenských úřadů, různých inspekcí na kontrolu toho, co je.
Poprosím kolegy o klid, já vím, že to projednávání je dlouhé, náročné, ale děkuji za pochopení.
Já také děkuji. Jednou z takových institucí, která má k této novele zákona velmi závažné výhrady, je Úřad pro ochranu osobních údajů. Protože to, co tady zaznívalo, kontinuálně probíhalo dnešním povídáním, že ty údaje, které jsou shromažďovány, jsou v obrovských datech. Stejné argumenty uvádí právě Úřad pro ochranu osobních údajů. Výběr daní neroste přece takovým způsobem, jakým roste ekonomika. A já mám pocit, nemohu se tomu ubránit, že toto je jen takové, abychom to nějakým způsobem ukázali, že něco v této věci děláme. Děkuji za pozornost.
Jenom pro upřesnění: obou novel, tedy obou zákonů?
Je to společné projednávání, tak obou novel společně.
Já to omezím na minimum. Mám tady tedy tři poznámky. Jednu poznámku k vystoupení pana kolegy Holečka, prostřednictvím předsedající. Já jsem celou kampaň s panem Babišem vedl, v podstatě jsme u toho od začátku. Je to opět lež. Pan Holeček měl sice formu svého příspěvku velice dobře připravenou, ale obsahově to bylo hloupé a byl to blábol. Také se podle toho chováme a také nezvyšujeme daně, a mám pocit, že pro ně děláme maximum, a i toto předpokládám, že bude v jejich prospěch. Druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit. EET není pro živnostníky, není to o živnostnících. EET je o tržbách všech firem v daném segmentu, kde bude zaváděné. To znamená, je to o aktivním přístupu k informacím, jak se tato ekonomika v České republice vyvíjí. To znamená, není to o živnostnících, je to pro všechny firmy, které chtějí poctivě podnikat. Ale je to také i o našich asijských spoluobčanech. A poslední takový ten pohled na vše.
Já děkuji a prosím s faktickými dvěma poznámkami: nejprve pana poslance Fiedlera, poté pana poslance Laudáta. Prosím, vaše dvě minuty.
Ano, já zareaguji na slova předřečníka. A mohu pana kolegu Volného potěšit, že se i shodneme, že tady v této věci ten můj názor je stejný. Opravdu je třeba postihovat i ty, co absolutně nejsou evidováni, co nejsou evidováni na živnostenských úřadech. A tady toto přece lze řešit i bez této novely zákona. Tady už mohli patřiční pracovníci státní správy dávno postihovat to, že tady jsou osoby, které absolutně nevedou žádné účetnictví, absolutně nic nevykazují, když přijde kontrola, nic nemají, oněmí. Dostal jsem dnes, před chvílí, jeden takový mail v tomto duchu, protože občané sledují, co se děje ve Sněmovně, zajímá je tady toto a vyjadřují se k tomu. Já s tím souhlasím, ale znovu zopakuji, že si myslím, že k tomu, aby byli postihováni, popotahováni ti, kteří nejsou ochotni se vůbec nikde registrovat, kteří nic nevykazují, nepotřebujeme nutně tento zákon. K tomu stačilo, aby fungovaly například živnostenské úřady důsledněji. Že toho mají hodně, že to nestíhají, to je jiná věc. Ale šlo už toto řešit velmi jednoduše, dávno. Děkuji.
Poprosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Laudáta.
Slyšeli jste to všichni, jo?
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych se vyjádřila k výsledkům sociologického průzkumu na podporu zavedení elektronické evidence tržeb, který se včera prezentoval na Ministerstvu financí a který ve mně, to musím přiznat, vyvolal úsměv, i když trochu hořký.
K panu profesorovi Zlatuškovi vaším prostřednictvím. Internet tam vede po drátu. Takových míst je určitě v České republice více. Znamená to snad, že pan ministr financí nechá provozovatele toho hotelu preventivně zavřít jako podvodníka?
To znamená, centrální úložiště dat je o něčem úplně jiném. Tak přestaňte lhát, že nevytváříte velkého bratra. To je takový podvod a lež neuvěřitelná! Je mně líto, že sociální demokraté se na tomto podílejí. Já jsem tady několikrát už v minulém období říkal, že hlásají pravidla a směřují ekonomiku k tomu, aby byli asociální demokraté. A to ještě prosím nevládli. Ještě si k tomu přidejte tamhle Brabce s jeho ekologickou daní pro auta nad deset roků a další lumpárny, které útočí na ty nejchudší, a pak si zatleskejte. Řecký oligarchický nebo ruský systém, to je to, co vy tady chcete. A my budeme dělat všechno pro to, abychom vám v tom zabránili. Co nejrychleji. Pokud nám voliči dají podporu.
Děkuji.
Dámy a pánové, naposledy, nebudu už vystupovat, ani kdybych byl znovu jménem vyzván. Kdybych tohle slyšel od studenta při běžné zkoušce, vyhodím ho. Ale už poslední, už sem nebudu chodit.
Prosím, vaše dvě minuty.
A vůbec nikdo nebral v potaz to, jestli máme internety, nemáme. Takže vy nemícháte ani hrušky s jabkama, to je vepřové a jabka.
Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Volného, připraví se pan poslanec Fiedler.
Kolegové, je dobře, že bude pan kolega Fiedler mluvit po mně, protože já jsem chtěl tady podtrhnout opět jeho. To znamená, není to postavené proti živnostníkům, je to prostě jeden obor, druhý obor. To znamená, není to proti živnostníkům, je to prostě připraveno pro celý obor. Budou tam i ti velcí, pane Fiedlere, ujišťuji vás o tom!
Poprosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Novotný, poté pan poslanec Laudát a poté pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.
Děkuji za reakci pana kolegy Volného. Já na něj v podstatě myšlenkově navážu. Protože to, co mi na tom vadí, jak je to připraveno, nachystáno. Za dva měsíce nebo za tři měsíce, jak to tam bylo nastaveno, další segment, potom další, další. Já bych poté, kdy uděláme tento obrovský zásah, si dal určitě nějaký čas, vyhodnotil dopady, vyhodnotil bych nejdříve, jak to funguje, nefunguje. A v případě, že to nebude fungovat, tak bych tedy zvažoval, co s tím dál. Ale tady je nalajnováno, že to půjde jedno za druhým. Víme, jak to bylo s registrem na dopravních inspektorátech, jak to havarovalo. Takže když už chcete jít tímto kalupem, tak proboha nejdříve udělejme vyhodnocení po prvním segmentu, do kterého to pustíme. A potom bych uvažoval o tom nebo zamyslel se nad tím, jak půjdeme dál. Ale tady to prostě chceme napakovat na, tedy jak říkáte vy, velkou část toho trhu, kterého se to týká.
Děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Novotného, připraví se pan poslanec Laudát a poté pan poslanec Kučera.
My jsme tady na začátku volebního období poslouchali, jaká byla situace v té zemi, jak všichni kradou, jak je potřeba zatočit s těmi Rittigy a s tou toskánskou partou.
Prosím, máte slovo.
Nicméně já zase říkám, pokud bych byl ministr školství, tak bych si prověřil, kdo se mu podepsal pod všechny ty tituly. K tomu patří nejenom nějaké IQ, nějaká chytrost, ale také nějaká morální rovina. Takže on je zrovna ten poslední, kdo by mohl peskovat. A jestli někdo neví, že ad hoc nějaké kontroly jsou něco jiného než udělat centrální úložiště, dát si filtry do programu, vyfiltrovat si data a podobně, nakládat s nimi. Každá databáze je napadnutelná.
S přednostním právem pan poslanec Sklenák.
Děkuji za slovo. Já si myslím, že nemá smysl vést tady tuto diskusi.
Děkuji.